Jsem připraven přijít do kteréhokoli výboru a bavit se s ním o situaci na Krymu, Ukrajině a podobně, ale přál bych si, abychom tady dali jasné stanovisko k tomu, co mně teď připadá podstatné a co jsem tady říkal už minule. Pro Českou republiku musí být nepřijatelné, že někdo pořádá referenda o hranicích. Musí pro nás být nepřijatelné to, že se nerespektují principy mezinárodního práva. A to, že se nerespektují mezinárodní smlouvy. Protože jestliže tohle by začalo platit a my jsme vstoupili skutečně do prostředí, kdy se takto budou rozpouštět hranice, tak budeme žít v prostředí, ve kterém se bude uplatňovat především právo silnějšího. Kde rozhodující budou státy podle toho, kolik mají obyvatel, kolik mají vojáků, kolik mají území. A země jako Česká republika se teprve pak stane malou. A to si myslím, že je něco, co by mohlo být předmětem určité dohody a shody v této Sněmovně. Ale tady dejme usnesení, ve kterém jasně řekneme, že jsou věci, které jsou pro Českou republiku a český parlament nepřijatelné.
Maká velice. Ale vy jste, pane ministře, řekl takovou jednu věc - já jsem vás velice pozorně poslouchal - že všechno je na vodě. Tam myslím, že se shodneme.
Přece jenom ještě jednou, chtěl bych reagovat na pana ministra zahraničních věcí. Tak komu budeme dělat toho slouhu?
Děkuji za slovo. Že tam došlo k prvnímu porušení celistvosti.
Nyní poprosím pana poslance Grospiče o faktickou poznámku.
Pan poslanec Polčák hovořil o haagském tribunálu, hovořil o tribunálu vítězů. Tam samozřejmě každý víme, že zásadní věcí haagského tribunálu a zásadní vinou je, když vám dokážou, že jste Srb, a jste odsouzen. Všiml jste si toho, pane Polčáku? Ale nemám pochybnosti o jedné věci, že platí rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN, která říká, že integrální hranice Srbska je včetně Kosova, která byla porušena. Škoda, že tady není pan někdejší ministr zahraničních věcí, který to všechno spískal, protože to byl on, který přesvědčil českou vládu, aby v rozporu s jejím usnesením, jejího parlamentu, uznali Kosovo. Byl to pan Schwarzenberg! Nebyl to Luboš Zaorálek. Byla to TOP 09, která si ho teď vzala, a bohužel protože jste prošli stranou lidovou a teď jste třeba TOP 09, tak s tím máte trošičku také problém. Já s tím mám zásadní problém!
Další faktickou poznámku nemám, v tom případě s přednostním právem pan poslanec Mihola.
Určitě bych to nezjednodušoval jenom na nějakou nestabilní situaci na Ukrajině. Tady je třeba si uvědomit, že konflikt na Ukrajině může významně také posílit separatistické tendence v Evropě a ve světě, ať už ty viditelné, anebo ty latentní. Děkuji vám za pozornost.
Mám zde dvě faktické poznámky. První je přihlášen pan poslanec Zavadil, druhý pan ministr Stropnický. Než vám dám slovo, pane poslanče, ještě bych rád omluvil předsedu Poslanecké sněmovny pana Hamáčka. Teď jsem dostal omluvenku. Máte slovo, pane poslanče.
Tady se pouze nabízejí různé paralely, které se tady kdysi odehrály a ke kterým jste se tady - musím říct jste se tedy, protože jsem tady nebyl - nevyjadřovali takovým způsobem. A jsem rád, že si to Evropa přečetla, protože ani oblečená, ani nahá, ani na voze, ani na koze. Pokud se týká různých placek na klopách, s tím já vůbec nemám problém. Pak bych se k tomu přihlásil také.
Máte slovo, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sice mi to trvalo, ale po čase jsem i já pochopil, že v řadě případů diskusních příspěvků jsem se ocitl spíš na předvolebním mítinku do eurovoleb. Ale to jsem říct nechtěl. Chtěl jsem říct to, že bych rád poděkoval té části opozice, která vládní politiku v tuto chvíli podporuje. Chtěl jsem říct, že jsou momenty, kdy je potřeba zapomenout na názorovou odlišnost v jiných oblastech a zapomenout na řevnivost a dopřát této Sněmovně, aby zazněla silným většinovým hlasem, a to je přesně tento okamžik. Já si myslím, že to je podcenění veřejnosti.
A říkal jsem to tady ve svém prvním projevu, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že ti, kteří stojí za tím neblahým vývojem na Ukrajině, nedbali nejen těch politických sil, které usilovaly o referendum, celostátní referendum o dalším směřování, kteří usilovali o federalizaci země, aby nedocházelo k takovým excesům, jako je odebrání vlastního mateřského jazyka těm národům, které na Ukrajině žijí, protože to není jednonárodnostní stát. Ale teď je nemáme. Víte mimo jiné, co se stane, když Ruská federace žádná víza pro občany Ukrajiny nezavede? Že budeme mít velkou, ale opravdu velkou emigraci z Ukrajiny do Ruské federace. To se stane, protože oni budou ti, kteří budou nabízet lidem něco lepšího, než je uvnitř toho státu. Toho jsme chtěli dosáhnout? My závislí na této trase jsme. Já jsem na ně hledět chtěl.
Nyní tady mám několik faktických přihlášek.
Vážení členové vlády, vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já si dovolím stručně reagovat vaším prostřednictvím na pana místopředsedu Filipa.
Prosím, pane poslanče.
V obou dvou nás však ta vzpomínka zjevně vyvolává diametrálně odlišné pocity.
A v těch výborech bych doporučil zvážit, zdali by neměly být uzavřené.
Prosím, pane poslanče.
Komunisté se nezměnili, jsou takoví, jako bývali, je to ztráta času. Mají na svůj názor právo, já jim ho neberu. Nepřesvědčíte je, nepřesvědčíme je.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 67 a ptám se, kdo je pro. Odhlasovali jsme tedy všechny změny v pořadu schůze a můžeme pokračovat. Jako první bod dnešního jednání byl tedy zařazen bod Ptám se, jestli pan ministr chce aktuálně vystoupit s přednostním právem. Já požádám Sněmovnu o klid!
Tolik tedy Spojené státy. Hlasování proběhlo v Dumě tak, že se pro smlouvu vyslovilo 443 poslanců, jeden poslanec se hlasování zdržel, pak bylo dodatečně upřesněno, že byl proti. Teď mi dovolte, abych přešel k tomu, co je podstatné. Předpokládám, že ta jména budou uvolněna v průběhu odpoledne. Zároveň bylo na jednání premiérů rozhodnuto o tom, že se musí vytvořit a sestavit masivní mise OBSE, že Evropská unie podpoří vyslání této mise. Kdybych si měl dovolit určitou spekulaci, tak si myslím, že výsledek je takový, že tyto sankce by se použily v případě, že by se ruské vojenské oddíly posunuly dále na východ Ukrajiny anebo na jih.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám. Prosím, přihlaste se všichni identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo požádal o vydání náhradní karty. Ještě než přečtu omluvy z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, pan poslanec Korte chce jednu technickou, nebudu ho reprodukovat. Prosím, pane poslanče, řekněte, co potřebujete. Tím jsem v podstatě zahájil návrhy na změnu jednotlivých bodů programu. Vidím přihlášeného pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.
Já si dovolím navrhnout, abychom dnešní jednání začali přerušeným bodem Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky. Navrhuji tedy jeho pevné zařazení na dnes jako první bod.
Paní poslankyně Konečná a poté pan poslanec - ta má písemnou přihlášku, nijak nechci diskriminovat kolegu, ale paní poslankyně dala písemnou přihlášku.
Je to sněmovní tisk 77, který včera projednal výbor pro životní prostředí, abychom ho dnes mohli projednávat.
Také já bych chtěl požádat o zařazení nového pevného bodu, a to třetího čtení tisku 78, což je státní dluhopisový program, třetí čtení - zařazení jako pevný bod na středu jako první bod dopoledne. Je to samozřejmě po dohodě s panem ministrem financí.
Ale tam jsou pevně zařazeny body, pane poslanče. Dobře. Děkuji. Ještě někdo se hlásí ke změně pořadu schůze? Není tomu tak. Zahájil jsme hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám I tento návrh byl přijat. Děkuji.
Faktická poznámka.
On mi řekl, že ne, že jim to bylo opakovaně nabízeno. To byl normální rozhovor s lidmi, kteří byli ochotni se s námi bavit a kteří byli připraveni nám to vysvětlit.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem si dovolil vystoupit k této problematice s jednou zásadní věcí. Jestliže má být česká zahraniční politika politikou suverénního státu, nemůže to být kopie tiskové zprávy Bílého domu. To za prvé. Za druhé. Další věc, která tady zaznívá, velmi málo, jsou tam fašisté, kteří patřili také k těm nejradikálnějším. Opět. Budeme to tolerovat? Je potřeba diferencovat a diferencovaně přistupovat k jednotlivostem, a ne plošně tvrdit, že revoluce na Ukrajině je čistě demokratická. Prosím, aby zahraniční politika České republiky nekopírovala účelovou politiku jiných států.
Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Grospič a poté pan poslanec Kalousek. Máte slovo, pane poslanče. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Prostě s tím nesouhlasím. Já sám tam mám výhrady, ale nepoužíval bych těchto slov. Problémy jsou asi na delší debatu. A opakuji: Na výboru jsem připraven se o těchto věcech detailně bavit!
Mám zde další dvě přihlášky s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
KDU-ČSL má ten luxus, že může říct, že v Kosovu došlo zřejmě k porušení mezinárodního práva, a ten luxus říct, že na Krymu taky došlo k porušení mezinárodního práva. Velmi zajímavé je, že Vladimír Putin v jednom jediném projevu říká: "V Kosovu došlo k porušení mezinárodního práva. My jsme použili úplně stejný postup na Krymu, ale na Krymu k porušení mezinárodního práva nedošlo. Všechno je v souladu." Já si myslím, že to si může dovolit Vladimír Putin v Rusku, ale ne my v demokratické zemi, která se jmenuje Česká republika. Takže prosím, nečtěme jenom informace z jedné strany, ale čtěme informace i z druhé strany. Buďme nestranní. V našem zájmu rozhodně není anexe Krymu Ruskem.
Omlouvám se, ještě je tady jedna faktická poznámka.
To znamená, že neznám, že by nějaká mezinárodní autorita řekla, že v této věci došlo k porušení mezinárodního práva.
Mám zde další faktickou poznámku.
Prosím o předání paní zpravodajce. Děkuji. Pan poslanec Kováčik. Prosím pana předsedu poslaneckého klubu KSČM. Věřte, že dostanete.
Děkuji, pane předsedající. Ty návrhy jsme si přečetli, byly nám poměrně jasné. Jsem tady poměrně zkušeným poslancem, ledacos dokážu sledovat, dokonce si dokážu i poznamenávat. Ale v té rychlosti nebylo možné si věci poznamenat tak, abychom s čistým svědomím věděli, o čem hlasujeme. Já žádám, aby ty návrhy byly poslancům a poslankyním předloženy písemně.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji. Takže já bych, pokud s tím bude souhlas, navrhl následující postup. Do té doby aby poslanci měli k dispozici písemné texty těchto navržených usnesení.
Děkuji panu předsedovi za jeho návrh. To je procedurální návrh, pane poslanče, prosím, o kterém chcete hlasovat teď? Takže není to procedurální návrh, necháte to na mé vůli. Já nepovažuji vhodné to přerušovat v podrobné rozpravě. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou.
Šlo jenom o to porozumět textu v českém jazyce. Já chápu, že pro některé, kteří jsou dobří ve čtení, já o něco horší, v porozumění textů to může být problém. Ale je to prostě schválnost, nic jiného to není. Ale chápu, že někdo o tom hlasovat prostě nechce, tak to chce odložit. Já myslím, že to jsme připraveni i respektovat. Zas těch návrhů tolik nezaznělo. A omlouvám se, ještě poslední věc.
S dalším přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Když budeme předpokládat dobrou vůli, a já bych ji předpokládat chtěl, najít co nejširší většinové stanovisko Poslanecké sněmovny, která svým způsobem dá mandát vládě České republiky, tak máme přece, pane kolego, dostatek zkušeností i z mezinárodních jednání, jak dlouho a obtížně se hledá společná pozice, třeba jenom na jednom jediném slůvku. A já bych chtěl věřit, byť jsem možná naivní, že si někdo přes víkend rozmyslí pozměňovací návrh k tomu návrhu, kde opravdu jedno nebo dvě slova, která budou pozměněna a budou přijatelná pro nás pro všechny, umožní, aby ta pozice byla co nejširší. Protože to takhle probíhá. Protože tyhle zkušenosti přece máme při formulování pozic. Tak možná překvapivě doporučuji nejenom návrh pana předsedy Hamáčka, ale i pozměňující návrh pana poslance... Opálky.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji. Já tady klidně na záznam otevřeně řeknu, že jsem připraven podpořit návrh usnesení tak, jak jej navrhla paní poslankyně Němcová.
Děkuji panu předsedovi. Bod přerušit po ukončení podrobné rozpravy, přesně tak. Přerušuji tento bod do úterý, kdy v něm budeme pokračovat. Jménem vedení Poslanecké sněmovny slibuji paní zpravodajce, že to zařídíme.
Já s tím sice nesouhlasím, mám na to nějaký názor, ale budu to respektovat s tím, že budou na Ukrajině vypsány nové volby a že tam jistě vzejde nějaká nová politická reprezentace, se kterou budeme jednat. Že v tuto chvíli máme jednat s někým, jehož slovo neplatí ani 24 hodin. Já se ptám, jak dlouho budou platit ty dohody, které dnes uzavírají. Bude ji respektovat současná politická reprezentace Ukrajiny? A bude ji respektovat ta politická reprezentace, která nastoupí po těch volbách? Ano, je mezi námi ještě Slovensko, pokud by mě někdo bral za slovo - a když už jsem si odpustil jaksi úplně dodržování mezinárodního práva, úplné dodržování ústavnosti, tak si odpustím i to, že nejsme přímými sousedy, ale přesto jsme sousedy, protože tady máme velké množství ukrajinských občanů v České republice, buď na krátkodobý, nebo dlouhodobý pobyt. Co má Poslanecká sněmovna vzkázat vládě v tom vyjednávání? Ten zájem je přece jak politický, tak ekonomický. V tomto ohledu princip dobrého sousedství snad dále vyznáváme. Nemyslím si, že bych někdy porušil ve své poslanecké funkci to, jakým způsobem se prezentuje zahraniční politika České republiky. Ale já chci slyšet, jaký je ten zájem. Jestli máme pokračovat v sankcích, promiňte mi, které sestavují jakési seznamy lidí, kteří sem nemohou nebo nemohou do Evropské unie. Odpověď Ruské federace je prostá - my žádné seznamy lidí, kteří k nám nemohou, nebudeme sestavovat, ať sem přijede kdokoliv. A já se ptám u toho národního zájmu, jakým způsobem jedná česká vláda, její ministr zahraničí, její ministr průmyslu a obchodu o tom, jaká bude energetická bezpečnost České republiky. Ano, můžeme se bavit o tom, že se domluvíme na dodávkách ropy a plynu z kaspické oblasti. Jestli se o tom nechcete bavit, tak to řekněte. Dobře, budeme se o tom bavit ve výborech. Ale to přece je to, co tady chceme slyšet po tom, co se odehrálo na Ukrajině, protože všechny problémy energetické byly vždycky tím, že nebyla dohoda mezi Ruskou federací a Ukrajinou. V tomto ohledu se tedy ptám, co jste udělali dalšího kromě toho, že zajedeme na Ukrajinu. A nemělo by to žádný smysl, čili pravděpodobně v organizačním výboru uděláme drobnou změnu v našich plánech. Ale já jsem přesvědčen, že to je otázka, na kterou by měla vláda odpovědět.
Fakt se tomu divíte, těm jejich názorům? Já se jim prostě nedivím. Ale chtít dostat na stejnou názorovou hladinu komunisty je prostě zbytečná práce.
Děkuji panu poslanci a s další faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jenom prosím o upřesnění pana předsedu poslaneckého klubu ODS.
S další faktickou pan poslanec Stanjura.